Návrh byl zamítnut. Prosím, pokračujte. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Návrh byl zamítnut. Prosím, pokračujte. Kdo je proti? Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Robert Králíček a připraví se pan poslanec Vondráček.
Já ještě krátce na pana ministra Jurečku. Vždyť vy si tady všechno řídíte. Tak neříkejte, že jste si to nemohli načasovat tak, aby vaši ministři mohli. Vy si to tady řídíte. Už nejste v opozici, pane ministře.
Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Radek Vondráček. Prosím, máte slovo.
Většinou nebývá.
Tak to byla poslední faktická poznámka a nyní řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Volný.
Pan kolega, ministr financí, poslouchá? Dobře, pan ministr odešel. Poslouchejte, prosím vás, vy všichni ostatní, protože to určitě není žádný planý apel a můj planý pláč. Ale prosím, pane ministře zemědělství, pane ministře financí, zkuste se ještě podívat na pozměňovací návrh 53 pana Černého a na pozměňovací návrh 49 pana Kotta. Jeden je za 100 milionů a druhý za 12 milionů a je v tom 50 a 12 milionů dotací pro včelaře. Dáváme miliardy, miliardy sportovcům, aby naše malé děti sportovaly, aby lidi sportovali, je to v pořádku. Zkuste se na ten pozměňovací návrh pana Černého 53 a na ten pozměňovací návrh pana Kotta 49 ještě podívat.
Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Nejprve budeme hlasovat o navrženém postupu při hlasování o tomto návrhu zákona. Zaznamenala jsem zájem o odhlášení. Zároveň bych ráda poprosila pana zpravodaje, aby nám navržený postup zopakoval.
Až se vypořádáme se všemi těmito návrhy, budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku a dále budeme hlasovat jednotlivě o doprovodných usnesení. Toto je můj návrh procedury, předpokládám nyní protinávrh.
Děkuji, pane zpravodaji. Vidím paní předsedkyni Schillerovou, která má jiný návrh.
My máme tady vedle sebe dva naprosto totožné pozměňovací návrhy. Stejný pozměňovací návrh pod pořadovým číslem 52 byl podán poslanci, nemusím už opakovat, je to úplně stejné, 52, podali to poslanci Marek Výborný, paní Zajíčková, Berki, Klíma, Bartoš.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 45. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. A ještě na celý jednací den z pracovních důvodů se omlouvá paní ministryně Jana Černochová. Dále připomínám, že ve 13 hodin máme pevně zařazený volební bod 174, a to je návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Ještě přečtu tři omluvy, které dorazily. A já tedy podle schváleného pořadu schůze otevírám Návrh zákona se nepřikazuje garančnímu výboru k projednání.
K tomu bude tedy nově procesovat i ten nový odvod. Tady jsou dva identické pozměňovací návrhy, což navazuje na to, co jsem teď řekl: je tady nějaký pozměňovací návrh mých kolegů ohledně zvýšení prostředků pro regionální školství a pak je tady totožný návrh jiný. Mě by jenom zajímalo nějaké vysvětlení, proč se nedodrží to pořadí. Kolegové, prosím pěkně, zkuste se vcítit, byli jste tady v opozici, vy byste to kritizovali taky. Nevím, jestli je účelem, aby všechny opoziční návrhy šmahem byly přehlasovány, a to i ty, které vy vlastně v zásadě kopírujete.
Děkuji, pane poslanče. Nyní je přihlášen pan poslanec Jan Volný. Prosím... Jé, omlouvám se. Pane poslanče, vyčkejte ještě, pan předseda Výborný je přihlášen k faktické poznámce.
Musím samozřejmě říct, že on tam teda zabírá místo těm, kteří se chtějí občerstvit, což je ke škodě, takže možná když bude mít místo tady ve Sněmovně, tak to bude lepší.
Děkuji, pane předsedo, a nyní je přihlášen k faktické poznámce pan ministr Stanjura.
To nepovažuju za špatný výsledek. Mluvím o úředních místech v rezortu Ministerstva financí, 925 minus za necelý rok, ale určitě jsem s tím ještě neskončil.
Ta poznámka byla, já se přiznám, byla trochu ironická, protože, a já jsem to uvedl, musíte říct, pane kolego, ten kontext, že my jednáme o nejdůležitějším zákonu roku, což je státní rozpočet, já byl poslední v řadě, takže bych aspoň v ten moment, když už po celou dobu očekával, že tady bude více členů vlády, nejenom ministr financí a další dva, a při té příležitosti jsem kvitoval, že jsem po dlouhé době viděl pana ministra zemědělství, kterého samozřejmě poznám. Ale on tady je tak řídce, že skutečně v momentě, kdy si nechá narůst fousy, tak by si ho člověk mohl splést. Pokud jde o ten pozměňovací návrh, to se na mě nezlobte, tam asi se shodneme na tom, že je potřeba dát prostředky pro asistenta pedagoga. Přece to je ta podstata, to je ta podstata, to se na mě nezlobte.
Děkuji, pane ministře.
Asi mu to dneska nenapsala, takže já tomu rozumím.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Ani s tím, s touto částí doprovodného usnesení, nebyl vysloven souhlas.
Teď jsme viděli v praktické rovině rozdíl mezi činy a sliby. Bylo to naprosto nekonfliktní a včelaři ani včeličky vám fakt, vládní koalice, nepoděkují.
My jsme teď ve vystoupení mého předřečníka jasně viděli, co znamená myslet si a něco dělat. Vy si něco myslíte, my něco skutečně děláme.
Pan předseda zemědělského výboru myslím promeškal své svaté právo mlčet.
Vzhledem k tomu, že se nikdo další nehlásí, přečtu omluvy. Dnes od 18 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Petr Sadovský, od 18 do 20 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Jiří Strýček a od 18.40 z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Martin Kupka.
Pravidla hospodaření a vyúčtování jsou přílohou tohoto usnesení.
Já bych v souvislosti s tímto bodem chtěl připomenout, že nás dostihl problém, který jsme neřešili před rokem, že tehdy vládní koalice smetla ze stolu debatu o tom, zda byl, nebo nebyl porušen jednací řád při ustanovení jednotlivých klubů. Já vám tady schválně přečtu dobový text, který byl zveřejněný 15. října 2021: "Čtyři pirátští poslanci ustanovili poslanecký klub. Existence klubu je významná pro každou politickou stranu, protože má právo na finanční podporu z rozpočtu Poslanecké sněmovny, tedy ze státních peněz. Je to další zdroj faktického financování politické strany, komentuje právník Zdeněk Koudelka. Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny má dvě minimální hranice počtu poslanců pro vznik klubu. A zde je kámen úrazu. Piráti nekandidovali sami, ale v rámci koalice se STANem. Je jejich věcí, že zvolili koalici a doplatili na to. Snížená hranice minimálního počtu 3 poslanců se jich netýká, protože nekandidovali jako samostatná strana. Je jasné, že se jich koaliční partneři ze STAN, ODS, TOP a lidovců zastanou a uznají jejich klub, aby nezhoršili vztahy ve vznikající vládní koalici. Existence a poskytování státního finančního příspěvku takovému klubu jsou nezákonné. Je to malá domů pro Piráty. Konečně pirát je jiné označení pro námořního lupiče, nelze se pak divit, že se k veřejným penězům chovají tak, jak plyne z jejich názvu." To nejsou má slova, připomínám, to jsem četl, já bych je možná nepoužil. V každém případě, skutečně jednací řád v tomto není jasný. Protože s tím přišel na poslední chvíli, tak už jsem ho v podstatě neakceptoval, tento návrh. Já jsem říkal, no, ten výklad není úplně jasný, ale nemyslím si, že by v praxi nastala nějaká problémová situace. To jsme nemohli vědět, že se dostanou do Sněmovny pouze 4 zástupci Pirátské strany. A teď se nám to vrací.
Děkuji, pane poslanče.
Dobře si to zapamatuji.
To byla faktická poznámka. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy?
Já se hlásím z místa. Musím stručně reagovat na pana předsedu Jakoba. Bylo to hezké, plamenné vyjádření, my jsme si rádi poslechli, jak TOP 09 vyzývá, jaká má TOP 09 usnesení, jak bude pečlivě dbát na to či ono, skoro bych řekl, přátelé, takové hezké svazácké vyjádření to bylo, jak TOP 09 bude dbát na rozpočtovou odpovědnost této koaliční vlády. Ale, kolegyně, kolegové, nezlobte se, my vám to nevěříme. ODS podle svého ekonomického experta poslance Jana Skopečka říká, že v rozpočtu na příští rok lze ušetřit až 100 miliard korun. ODS má připravenu sérii kroků a opatření, jako jsou neobsazená tabulková místa, dotace agropotravinářskému komplexu nebo neinvestiční nákupy ministerstev." A pěkně prosím, mohli bychom je už dnes před hlasováním vidět? Já myslím, že je neuvidíme.
Vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku pana poslance Kučery.
Kdybychom měli dát na sliby hnutí ANO, tak jsme skutečně v pořádném rozpočtovém problému. Takže prosím, pane kolego Kolovratníku, udělejte si pořádek ve vlastní straně.
A já otevírám další bod a tím je Tento materiál uvede ministr zemědělství Zdeněk Nekula a já vás prosím, pane ministře, abyste se ujal slova.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Návrh rozpočtu ZIFu na rok 2023 vychází z přidělených dotací z kapitoly Ministerstva zemědělství pro ZIF oznámených správcem kapitoly.
Já vám děkuji, pane ministře.
Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, kolegové, zemědělský výbor návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu projednal na 15. schůzi 22. listopadu 2022 a přijal následující usnesení: Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
Děkuji za slovo, pane předsedající. To může mít za následek extrémní zdražení potravin, nebo dokonce nesoběstačnost v některých komoditách, protože se prostě nevyplatí je pěstovat a chovat. Jakmile některé komodity u nás nebudou, navýší se poptávka po nich a s tím i logicky poroste cena. Je ostudou této vlády, že ubírá podporu těm, kteří nás živí, kteří pěstují a vyrábějí důležité potraviny pro celou zemi. Nicméně aby naši zemědělci, kteří nás všechny živí, dostali alespoň nějakou podporu, bude hnutí SPD hlasovat pro tento návrh. Děkuji vám za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče, a ptám se, někdo další se hlásíte do všeobecné rozpravy v tomto bodu? Není tomu tak. Přistoupíme k rozpravě podobné. Ptám se, kdo se hlásí v podrobné rozpravě? Požádám, pane zpravodaji, pro pořádek, jestli přečtete návrh usnesení, o kterém dám pak hlasovat. Já vám děkuji. Není tomu tak, tak já končím podrobnou rozpravu. A ptám se i zde pana ministra a pana zpravodaje na závěrečné slovo. V tom případě zavolám kolegyně a kolegy z předsálí a dám o přečteném návrhu usnesení hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh usnesení? Tento materiál uvede ministr zemědělství Zdeněk Nekula.
Ještě jednou děkuji za slovo, pane předsedající.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro?
Četla jsem stanovisko legislativy, které jsem ráno obdržela, děkuji za ně. Jde nám všem o to samé. To už nejde? O tom 31? Dobře, rozumím.
Děkuji, paní předsedkyně. Je to tak, pane zpravodaji?
Ne, bude se hlasovat pouze jeden. My nemůžeme hlasovat o dvou podle legislativního odboru. Buď budeme hlasovat třicet jedničku, anebo padesát dvojku.
Kdo je proti? Návrh byl zamítnut.
Ne. Takže nezvítězil zdravý rozum, nezvítězilo jakési pravidlo toho, že někdo byl první, zvítězila politika, jde nám tady o politiku, a zvítězilo, možná nazvěme to i pravými slovy, zvítězilo plagiátorství!
Kdo je proti? Nyní budeme tedy hlasovat o pozměňovacích návrzích podle schváleného postupu.
Jenom chci předeslat, že rozpočtový výbor nemá stanoviska, to znamená, stanoviska bude předčítat pouze pan ministr financí. A ještě mi dovolte jednu poznámku.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut.
Děkuji. Eviduji dvě přednostní práva.
Děkuji. K ustavení klubu podle věty první je třeba nejméně 3 poslanců." Já bych chápala všechny argumenty, které tady byly řečeny, ale vy jste měli jednu kandidátku za SPOLU a jednu kandidátku za PirSTAN. To znamená, že v kontextu jednacího řádu by tady skutečně měly být dva poslanecké kluby. Pravděpodobně se zdržíme, protože skutečně to může mít dopad do řádného financování Poslanecké sněmovny.